Je to strašně nebezpečné pro demokracii. Demokracie nemůže existovat bez nezávislých médií. A místo, aby moc kontrolovaly, staly se její součástí, čímž naprosto rezignovaly na své společenské poslání. To je druhá věc, která by v civilizovaném světě okamžitě stačila na politickou diskvalifikaci jakéhokoliv vysokého politika. To je samozřejmě další případ. A opět jenom on sám by stačil na absolutní skandál a totální politickou diskvalifikaci v jakékoliv civilizované zemi. A vy máte tu odvahu nám tady říkat, že žádnou politickou moc nemáte, a už vůbec ji nezneužíváte, a že je to všechno lež a kampaň proti vám. Ne, pane ministře, promiňte, chováte se způsobem, který kdyby Česká republika tolerovala, kdyby Poslanecká sněmovna tolerovala, tak by opravdu souhlasila s tím, že civilizovaná evropská země nejsme. Slyšel jsem podobným způsobem mluvit v této Poslanecké sněmovně Víta Bártu. Ale proti vám, pane ministře, to byl obrovský formát a férový chlap. Já děkuji za pozornost.
Děkuji.
A na tom se už shodli, a pokud jsme pozorně poslouchali vystoupení jednotlivých předřečníků, vzácně kolega ministr zahraničí Luboš Zaorálek s předsedou poslaneckého klubu TOP 09 Michalem Kučerou, že je potřeba, aby koalice TOP 09 a ČSSD přijala usnesení v této Sněmovně, že Babiš má vypadnout z české politiky. To tady zaznělo jasně. A my přece všichni víme, že takto ten scénář je celý nachystán, zrežírován, zinscenován a přesně tak to dopadne.
A vidíte, jak je to o pocitech a o subjektivním vnímání. Já tedy budu konkrétní. Vy jste tady konkrétně zmiňoval regionální vydání Mladé fronty v Pardubicích, v Pardubickém kraji, jak je pro vás jasné, komu je nakloněno. A já vám za sebe - vy osobně, prostřednictvím pana předsedajícího, a i mí kolegové víte, že tady ve Sněmovně se věnuji dopravě především a řešení dopravní problematiky. Tak já osobně mám úplně jinou zkušenost a mohu ji ilustrovat. Ti novináři se bojí právě toho, jak vy tady mluvíte a jak mluví ostatní, aby nebyli nařčeni nejenom veřejností, ale i svými profesními kolegy z toho, že hnutí ANO nějakým způsobem nadržují. Takže vidíte, tohle je o subjektivním pocitu nás dvou - poslance, dnes ministra z Pardubického kraje Jana Chvojky, a poslance Martina Kolovratníka také z Pardubického kraje. Přeci, pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, se vší úctou doporučovat Andreji Babišovi, jestli má ze svěřeneckého fondu vyndat, vypustit nějaké médium, nebo nemá, to je asi to, co se tady snažil možná trochu emotivně vysvětlit kolega Chalupa. Tak to je moje rychlá reakce na vaši inspiraci z našeho kraje. A já se ptám vás všech a ptám se i předřečníka pana ministra Chvojky, který je právníkem, a podle mého názoru velmi dobrým a zkušeným právníkem, já se vás ptám, jak je možné, že připustíme, že něco nelegálního, ukradeného se stalo předmětem jednání demokratického orgánu, že o tom vůbec mluvíme, že o tom připustíme diskuzi. A vím, že teď řeknete, že odvádím pozornost, že už se o tom hovořilo. Ale já to, přátelé, vnímám jako velmi zásadní moment a bojím se ho. A budu to ilustrovat na jiném případu. Jak bude zveřejněno později, co rada dostane notářský zápis, bude to trvat až několik dnů, já posílám už dnes." A tak dále. A předseda rady tohoto média informoval o dění premiéra České republiky. Na ten volební výbor 13. ledna se dostavili osobně kolegové ze sociální demokracie. A tím celá věc skončila, už se o té věci nikdy nediskutovalo právě proto, že ty ukradené e-maily byly nelegální. Koneckonců i v mém zmiňovaném rodném Pardubickém kraji, a je to smutné, se několik sociálních demokratů mezi sebou pere a podávají na sebe trestní oznámení. A já se ptám: nepřipomíná nám to známý film Vrtěti psem? Skvělý film z roku 1997 s Dustinem Hoffmanem a Robertem de Nirem, film o tom, jak odvést pozornost, jak uměle vyrobit jiný problém. Připomenu, že v tomto filmu byla vymyšlena umělá válka proti Albánii. A já se ptám prostřednictvím pana předsedajícího, ptám se, asi bych to měl směřovat na pana premiéra Sobotku: není to dnešní sezení také trochu vrtěti psem?
Respektuji právo čtyřiceti poslanců svolat mimořádnou schůzi. Je to zkrátka demokratický nástroj. Je to funkce této Sněmovny. Je to řečniště, není to továrna na zákony. To, že tady dneska můžeme takhle diskutovat, za to se nechávali lidi zavřít, za to někteří lidé obětovali život. Když si vzpomenu, už vám to řeknu osobně, ne prostřednictvím pana předsedajícího.
Nyní tedy dvě řádné přihlášky.
Dobrý podvečer, dámy a pánové. Je potřeba určité dávky trpělivosti, než se člověk dostane k řádné diskusi, ale to je v pořádku. Že trpí tou diskusí, která zde probíhá.
Požádám vás o strpení.
Takže ještě jednou k tomu. Dokážu si představit některé z nás, kteří tam budou s vlajkou. Dokážu si představit ty, kteří budou schovaní s puškou za barikádou. A dokážu si představit i ty, kteří budou na konci ulice u Zlaté studny. Dokonce v médiích slyšíme, že jsou nějaké demonstrace pro i proti, takže diskutujeme, a diskutujeme dobře. Jen tak lidsky jsem se nad tím zamyslel. Na základě anonymních nahrávek? Pravděpodobně, zatím tedy, pokud víme, jsou to anonymní. Možná legální, jak tady bylo řečeno. A mluvíme tady o etice, a o etice většinou jenom jedné strany, kterou napadáme. Tento etický kodex novináře má tři části. V první části je právo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace. Tu první jsem slyšel částečně, pak jsem měl nějaké přepisy a potom jenom to, o čem se diskutovalo v novinách. Ale ani jedno pro to neplatí, to není včasná informace, není pravdivá a nezkreslená, to se nedá říct, že by byla. Uvádí se tam mimo jiné nepoužívat nepoctivé prostředky k získání informace jako fotografy nebo dokumenty. Není tam nikde řečeno o tom, že by bylo zakázáno odposlouchávání. O odposlouchávání v tom etickém kodexu novináře není ani zmínka. Zmiňuje se ale britský novinářský kodex vydaný Britskou tiskovou radou a řadí ho mezi nepoctivé prostředky získávání informací. A nic neomlouvá nepřesnost nebo neprověření informace. Je třeba respektovat soukromí osob. Je třeba považovat pomluvu, neprokázané obvinění, překroucení dokumentů a faktů a lži za nejzávažnější profesionální chyby. Etika je složitá věc. Já většinou mluvím ke zdravotnictví, ale součástí zdravotnictví je etika. My tady mluvíme o tom, že eticky se mají chovat politici. No samozřejmě. Eticky se mají chovat lékaři, právníci a další. Víte, já jsem před rokem nebo před dvěma v létě šel tady Sněmovní ulicí v polední přestávce a potkal jsem skupinu malých dětí, asi prvňáčků, s panem učitelem. A pan učitel je zastavil tady před okny a říká: Děti, tady jsou ti politici. Oni tam jednají a to jsou ti, kteří mají ty průšvihy, jsou zkorumpovaní, mají ty problémy. Zamysleme se nad tím taky i z této druhé stránky. Kritizujeme etiku, nedodržování etiky jedné strany, ale dívejme se taky na etiku té druhé strany. Zamysleme se nad tím.
Eviduji řadu faktických poznámek.
Nyní faktická poznámka pana poslance Pavla Blažka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Zajímavá je jedna věc. Nechápu, že se neděje nic. Respektive já to chápu. Možná si vzpomenete na usnesení přijatá na základě vyšetřovací komise, kde jsme žádali, aby se některá opatření učinila vůči státním zástupcům. Za to, že se některé spisy objevovaly v Lidových novinách. Nestalo se jim vůbec nic. To znamená, a je to jednoduché, že oni se nehodlají zabývat téměř vůbec ničím, čím by se zabývat měli. A teď to nejstrašnější, a to už je moje hypotéza. Všechny strany totiž řekly: něco s nimi dělejte.
Nyní s přednostním právem pan ministr Chvojka.
Já jsem studoval práva, když pan kolega Zlatuška byl rektorem. Dneska po tom, co předvedl, mám chuť vrátit diplom, protože to bylo opravdu nehorázné. To, co řekl pan kolega Chalupa, budu reagovat hlavně na něj, on vždycky, když má nějaký projev, tak mě to nakopne. Je jasné, že politik, už ho nebudu jmenovat, ingeruje a ingeroval do toho, co noviny píší, je to smutné, nemělo by to tak být. A předestírám, že ne každého redaktora Lidových novin či Mladé fronty považuji za špatného. Jak je to možné, že premiér Sobotka jezdí často do USA, a kolik to stálo? Byl jsem dán do kontextu s někým, koho vůbec neznám, ve věci, která s ním vůbec nesouvisela. Oni jsou nešťastní z toho, že musí pracovat v těchto dvou denících. Nejradši by někteří z nich odešli, někteří odešli už minulý týden, nebo dali výpověď. Někteří si možná myslí, že tím, že tam jsou, to možná nějak zlomí nebo že se nenechají sami osobně zlomit, a píšou dále nezávisle.
Podívejte se prosím do zahraničního tisku. Podívejte se do zahraničního tisku. Jednoznačně odstoupením Andreje Babiše.
Děkuji. Připraví se pan poslanec Blažek s faktickou poznámkou.
Dobrý den, dámy a pánové. Ale on si trochu spletl body, protože my zatím nemáme bod vydání ministra financí Babiše. A je to dostatečným důvodem pro to, aby okamžitě odstoupil.
Děkuji.
Já už jsem tady říkal, že mám obavu, že státní zástupci nedělají nic. A pro mě mlčí znamená, že nedělají nic. Samozřejmě to neznamená, že to máme dělat my za ně.
Ale chci reagovat na vystoupení pana místopředsedy Vondráčka. Takovým tím vemlouvavým hlasem, klidným, to obhajují. Každý klient je nevinný. A co jste dělal? Kolikrát jsem tady slyšel z úst vašeho předsedy všetci kradnú. Co jste v tom okamžiku udělal? To je důkazní nicota, jak my říkáme, my advokáti. S tím byste vůbec neuspěl. To jako opravdu nejde. To jste neudělal. Váš pan předseda tady může urážet, obviňovat, koho chce. A je jedno, že je důkazní nicota. Protože to je předseda vašeho hnutí. My ale mluvíme o politické odpovědnosti. Vás nezajímá jako mě, kdo mu to vzkázal? Kdy to bylo a co mu Andrej Babiš odpověděl? Mě to tedy zajímá. Proč ministr financí... Proč nějaký policista se obrací na ministra financí s tím, že chce být policejní prezident? Nepřipadá vám to divné? Možná to je důkazní nicota, ale podezřelé to je určitě. Vám nepřipadají divné věty vašeho předsedy? Jak jsem říkal, on se neptá, o co jde, když mu nějaký novinář z jeho firmy, jeho zaměstnanec přinese nějaké kompro, a on se nezeptá, co to je. Ale první jeho dotaz je: proti komu to je. To není důkazní nicota. Když to je proti nám, tak nic. Já rozumím vašemu uvážlivému přístupu jako obhájce. Ale byl bych rád, abyste hájil třeba i nás jako opozici, když nás zase bude váš předseda urážet a říkat všetci kradnú. Je to tak, ne? A ještě jsem připomenul. Vám to není jako příjemné. Kolik z vás prošlo jinou politickou stranou, tady nebo na krajské úrovni? Já neříkám, že všichni. Představte si, s ODS. Roky a roky. A pak řekne tady ta chobotnice, 27 let. Ale on byl její součástí, když to takhle hodnotí, a to výkonnou. Nebyl řadový člen. To je asi jiné město.
I když je pravdou, že v jiných případech bývají naopak hyperaktivní. Ono to připomíná mlčení stejného typu, ale mlčení ekologických aktivistů, kteří také mlčí k případům, kdy Ministerstvo životního prostředí odpouští Babišovým firmám milionové pokuty, které jsou jim vyměřeny za to, že poškozují životní prostředí.
Nepsal jsem si přesně poznámky, abych reagoval na vše, co zaznělo. Domnívám se, že v této fázi diskuze, v tento čas už snad tolik nezdržím, když ještě budu reagovat s přednostním právem. Já jsem primárně uvedl v rámci svého příspěvku, že vnímám, že se jedná o politickou odpovědnost a politickou diskuzi. Nejsme tady před trestním soudem.
Tvrdíte, že nejste politik. A já vám říkám, že to není pravda. Vy jste politickou scénu v této republice formoval. Vy jste byl její přímou součástí, jen jste nebyl tolik vidět. Škoda, že si nevzpomínáte na vaše vazby na pana Langera, Grosse a další. Škoda, že jste tak rychle zapomněl, že jste byl aktivní a že jste se světem politiky v České republice byl ve velmi úzkém kontaktu. A když si potom přišli pro mě, tak už nebyl nikdo, kdo by se mě zastal. Jenže ono se mě to týká. Ono se to týká každého z vás. A ač si to možná nechcete připustit, tak se to týká i vás, milí členové hnutí ANO. To není o diskusi. To je o tom, že nejste schopen diskutovat a nejste schopen odpovědět. A místo diskuse se dost často setkáváme s tím, že lidi kolem sebe urážíte místo toho, abyste věci vysvětloval. A já jsem dokonce přesvědčen, že svým chováním v mnoha ohledech poškozujete hnutí ANO. A rovnou na to odpovím. Tuhle kompetenci máte! Můžete to nechat prověřit! Máte to ve své moci a ani tohoto nástroje nevyužijete. Mnohokrát jste i na koaličních radách říkal, jak neovlivňujete média, jak do nich nevstupujete. A já jsem přesvědčen, že v civilizované společnosti byste jako ministr odstoupil, nebo měl odstoupit. Za předpokladu, že nahrávka, kdy mluvíte o tom, že se vám dostává do rukou záznam ze spisu Beretta, výslechy jiných lidí, a jestli se to časově překrývá s dobou, kdy v Poslanecké sněmovně probíhalo konání vyšetřovací komise ohledně reformy policie, já si kladu otázku, zda jste nám nelhal. O to víc by se celá situace měla prošetřit, zda to je, nebo není pravda a zda výslechy byly, nebo nebyly zmanipulovány. Protože v případě, že to pravda je, tak by to mnoho věcí dokázalo vysvětlit. Jestli si myslíme, nebo jestli si někdo myslí, že to, co se děje, je pouze ohrožení nebo útok například na sociální demokracii k tomu, aby byla oslabena nebo zlikvidována před sjezdem nebo před volbami, jestliže to má být útok na ODS nebo jakoukoliv jinou stranu, tak podstata je mnohem hlubší a složitější. Stejným způsobem totiž mohou být likvidovány například firmy v rámci konkurenčního boje, mohou se tvořit kauzy na jednotlivé lidi, a spravedlnosti se nedovoláte. V dnešní době řešíme budoucnost této země a jejího dalšího směřování.
Přivolám naše kolegy z předsálí a z kuloárů. Načtu ještě omluvenky. Budeme hlasovat o návrhu pořadu 58. schůze Poslanecké sněmovny, tak, jak byl písemně předložen. O tomto návrhu zahajuji hlasování. Zneužívání moci ministrem financí Andrejem Babišem vůči nezávislým institucím demokratické společnosti
Dámy a pánové, děkuji všem poslankyním a poslancům, kteří podpořili náš návrh programu mimořádné schůze ke zneužití moci ze strany ministra financí a vicepremiéra české vlády Andreje Babiše. Myslím, že zazněly ze strany navrhovatelů i ze strany dalších řečníků s přednostním právem všechny podstatné argumenty, které ukazují význam toho, proč se má tato mimořádná schůze konat.
Děkuji panu navrhovateli. Ptám se, jestli pan předseda Michal Kučera má zájem. Nemá zájem.
Na jejich budování se sociální demokracie také mimo jiné podílela. Po volbách někteří kolegové znejistěli, že by podobný scénář mohl také proběhnout za rok po parlamentních volbách, a proto bylo nutné hnutí ANO a hlavně jeho předsedu nějak pošpinit. Nejprve ho zkusili otrávit tím, že byl přijat lex Babiš, zákon, který se vyrobil, protlačil, prohlasoval pouze kvůli jednomu člověku.